Podle evropského práva jsou to biopaliva druhé generace. Takže věřím, že v souladu s evropskou normou se to dá nějakým způsobem do pořádku.
A vám to opravdu nevadí? Nezlobte se na mě, ale jestli si nevážíte své ústavní přísahy jako poslanců tohoto parlamentu, tak je mi opravdu líto, ale nemohu pokračovat s čistým svědomím nad takovým projednáváním!
Hezký, dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. Já přerušuji tento bod do doby jednání předsedů parlamentních stran zastoupených v této Poslanecké sněmovně. Nacházíme se v prvém čtení.
Tak já bych poprosil o pětiminutovou přestávku z vašeho rozhodnutí, ať se to nepřipisuje k tíži mého klubu, ať se poradíme, jak budeme postupovat.
Víte, vždycky argumentovat tím, co se mně hodí, nebo to, co někde je... Na světě najdete vždy celé spektrum, jak k nějaké problematice přistupují. Obávám se, že Benelux je trošku jinak nastaven, má jiný systém služeb, lidé mají také jiné zvyklosti. Teď přesně vezmu větu pana předsedy Miholy, kdy se ptal, koho to baví být o víkendu v prodejnách. Nicméně není většího důkazu než tento předklad a podpora zejména z řad sociální demokracie toho, jak hluboce jste odtrženi od reálného světa, od skutečných potřeb lidí. Moje zkušenost velí, že v těch prodejnách jsou velice často lidé, kteří obracejí každou korunu. Pro ně zásadní otázka je, jestli peníze vydělané mají, nebo nemají. Tak jestli na tohle máte, je to úplně zvrácená představa o tom, jak má svět vypadat a fungovat. Takže nevím, ve jménu koho vy toto tady předkládáte. Nebyli jsme to my, kdo jásal nad tím, že spotřeba domácností roste. Všechno tohle funguje a funguje velice efektivně. Samozřejmě dneska máte pocit, že jste za vodou, že růst ekonomiky je nekonečný, ale ono to tak nebude. A zase potom budete vykládat, jak něco nefunguje. Celkem rozumím argumentům paní kolegyně Semelové. Nevím, že dnes jim vadí, že si lidé za mzdu a svým způsobem, pokud pominu sociální aspekty, dobrovolně chodí vydělávat peníze do obchodů. A nebyli to ti, které poslali do lágrů. Tomu bych ještě rozuměl. Nevím, proč se takovýmito návrhy mají zabývat výbory, trávit tím zbytečně čas, hledat nějaké pozměňující návrhy, jestli se to ještě rozšíří, nebo ne. Nejsem běžným návštěvníkem stránek sociální demokracie. Proto vás vyzývám, abychom s tímto zákonem zametli v co nejkratší době a co nejefektivněji.
Ale poškozeny jsou i jednotlivé státy, protože je jednoznačně narušena jejich suverenita. Vzpomeňme si, že nepomohlo ani referendum, které bylo o Lisabonské smlouvě. Tyto kroky znamenají podle mě, že Evropa fatálně zaspala, podceňuje uprchlickou krizi a své občany vystavuje zkoušce, která nemůže dopadnout dobře. Ráda bych zde ještě zmínila aspekty, které vyplývají ze zkušenosti Austrálie nebo Španělska. Jak víte, Austrálie se potýkala před lety s podobnou situací, jakou teď prožívá Evropa. K břehům Austrálie mířily davy běženců, povětšinou z Afghánistánu, Iráku, Íránu, Sýrie či Barmy, a jako tranzitní země jim sloužila Indonésie. Za třetí prohlásila, že kdo připluje do Austrálie na uprchlické lodi, nikdy se tam nebude moci usadit. Španělé říkají: bez diskusí nejefektivnější opatření, jak se vypořádat s nelegální migrací, byla okamžitá systematická repatriace těch, kteří na Kanárské ostrovy dorazili. Tolik k tomu, zda si Evropa může vzít alespoň dílčí příklad z událostí, které již ve světě v podobné věci proběhly. Nyní ještě dovolte pár slov k financování. Nechala jsem si to záměrně na závěr, i když peníze jsou vždycky součástí jakéhokoliv řešení a je potřeba o nich také otevřeně mluvit. Stát mu dále platí ubytování a náklady na teplo. Jako druhý argument, který by nám mohl být vodítkem v našich úvahách, jsem si nechala připravit tabulku, která řadí země světa podle hrubého domácího produktu na obyvatele. Jsou to údaje za rok 2014 z Mezinárodního měnového fondu a celkem je mapováno 187 zemí. Otázka tedy zní, jak to, že bohaté státy kulturně blízké, historicky blízké těmto běžencům, kterým jde o život, nepomáhají, a jak to, že my Evropané máme být neustále peskováni z nedostatku humanity, z povinnosti se o tuto část světa postarat. A ví se, že jsou to projekty velmi sporné -
Požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení a v případě, že máte potřebu si něco říct, jděte do předsálí, ať je rozumět, co se zde říká.
A víte dobře, že Evropská unie má společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. A víte, kam to spěje.
S další faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Lorencová.
A myslím si, že tohle vědět je nesmírně důležité. Obávám se, že jich velké procento nebude.
Děkuji paní poslankyni. S další faktickou poznámkou pan poslanec Marek Černoch, po něm s přednostním právem pan premiér. Pan premiér má vzápětí možnost, protože mu dávám slovo s přednostním právem.
Dobrý den. Byl jsem dnes dopoledne v průmyslové zóně Triangle v Ústeckém kraji, kde dnes byla zahájena výstavba nové továrny firmy Nexen Tire. Je to třetí největší investice v historii samostatné České republiky, a proto jsem cítil potřebné, abych jako předseda vlády byl na místě přítomen. Využil jsem toho také k tomu, abych diskutoval s investory o tom, jak probíhá celá investice, jestli je všechno v pořádku. A mám pro vás pro všechny dobrou zprávu - investice běží dobře, výroba by měla být zahájena v roce 2018, to znamená za dva roky, a práci tam najde víc než tisíc lidí, včetně lidí vysoce kvalifikovaných. A teď se dostanu k tomu, o čem se tady diskutuje v Poslanecké sněmovně, což je migrační krize. Takže od korejské investice k migrační krizi. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás informoval o postupu vlády České republiky. Od mé poslední zprávy se odehrálo několik zásadních jednání. Byly dojednány konkrétní a praktické kroky, kterými budeme jako členský stát Evropské unie a jako země, která ctí evropské hodnoty, na současnou krizovou situaci reagovat. Minulé úterý, 22. září, bylo na mimořádném zasedání ministrů vnitra v Lucemburku schváleno rozhodnutí o relokaci 120 tis. osob z Řecka a také z Itálie. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dosáhnout konsenzu, bylo rozhodnutí nakonec přijato po hlasování kvalifikovanou většinou. Proti se vyslovila Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Finsko se hlasování zdrželo z důvodu nesouhlasu s tím, že rozhodnutí nebylo přijato formou konsenzu. Takový procedurální postup, který byl zvolen na jednání Rady ministrů vnitra, nepovažuji za šťastný. Tento postup je pro mne jako pro předsedu vlády České republiky zklamáním. Silové řešení, přehlasovávání v takto citlivých věcech, je podle mého názoru velmi neprozíravé. Může to mít mimo jiné negativní vliv na vnímání Evropské unie mezi občany a může to také podněcovat nárůst extremismu a nárůst nesnášenlivosti. Předmětem přijatého rozhodnutí je dočasný a mimořádný program na relokaci celkem 120 tis. žadatelů o azyl, který by měl probíhat dva roky, a to zejména ve prospěch Itálie a Řecka. Původně měl tento program pomoci i Maďarsku, ale Maďarsko bylo nakonec na vlastní žádost z tohoto programu vyřazeno.
To je obrovské číslo a je naprosto jasné, že Evropa ani při nejlepší vůli nemůže v krátké době absorbovat více než jednotky procent tohoto počtu. První závěr tedy může znít tak, že nelze prostě problém vyřešit tím, že sem všechny běžence pozveme a pak se nějak ukáže. Možná že bychom nakonec nedokázali pomoci ani sobě, pokud by ten počet byl v krátké době tak enormní. To není sobectví, to je realita. Je prostě jasné, že když jedete na loďce a teče do ní, tak bychom nejdříve měli ucpat díru, a ne si rozdat ešusy a zkoušet tu vodu vybírat. Jakmile se dají na pochod, velmi obtížně se zastavují v těchto obrovských počtech. Jestli budeme přes ten plot házet jídlo nebo něco podobného. To není kapitulace, to je přiznání faktu. My jsme schopni v nějaké kapacitě ubránit hranice, ale pokud bude migrantů více než těch, kteří hranice chrání a hlídají, tak to je v podstatě neřešitelné. A myslím si, že tento mechanismus bude velmi obtížně nutit lidi, kteří budou přerozděleni tam, kam nechtějí, dlouhodobě tam pobývat. Udrží je skutečně jenom sociální dávky? Uvidíme, jak dopadnou Slováci se žalobou. Já jsem tuto možnost dával jako jednu z možností, říkal jsem, že to je jedna z možných variant. Chápu Německo. Je přetížené, je to tam složité, jsou skutečně na okraji svých možností. A skutečně to nemohou zajistit pouze hranice. Na to nejsme zvyklí. Každopádně proto potřebujeme, aby ti lidé se vůbec k té hranici nedostali. Rozdílů je tam celá řada a mnohé jsou už za hranicí mezinárodních smluv. My bychom potřebovali asi další 2 miliardy korun.
Trváme také na tom, že je potřeba mnohem větší angažovanost na mezinárodní úrovni. Je potřeba silnější evropská zahraniční a bezpečnostní politika, která musí být zaměřena na stabilizaci okolí Evropy. Je důležité silnější angažmá NATO nebo Organizace spojených národů.
Děkuji panu premiérovi za jeho slova a na základě dohody předsedů poslaneckých klubů vyhlašuji hodinovou polední pauzu.
Vždyť to jsou muži, pokud jsou to muži, pokud se jim tak dá říkat, kteří mají se zbraní v ruce bránit svoji zem.
Děkuji paní poslankyni Lorencové za její faktickou poznámku. S další faktickou poznámkou pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Pilný a pan poslanec Černoch.
Bylo to velmi dobré, velmi přesvědčivé. Jenom poprosím pana kolegu Humla, aby na něj teď nemluvil. Přesto jeden dotaz bych chtěl ještě doplnit, na který nebylo úplně zodpovězeno.
Pardon, pane ministře, ještě pan poslanec Pilný s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale za jeho dnešní příspěvek bych mu chtěl velice poděkovat. Byl velmi pragmatický, velmi realistický, velmi faktický a předvídavý. Mluví o věcech, které se nutně musí stát. Pan ministr Chovanec zodpovídá za vnitřní bezpečnost tohoto státu. Evropa je v tom zoufale pomalá. Někdo kupuje od Islámského státu naftu, někdo je financuje, za něco nakupují zbraně. Tihle ti lidé jsou na naší polovině hřiště a je potřeba je identifikovat a zamezit a podniknout proti nim represivní opatření, která budou dávat smysl. Tak se dají odstranit ty příčiny a v tom je potřeba udělat hodně a v tom je Evropa opravdu pomalá a je potřeba tlačit politicky, legislativně a jinak na to, aby se tak stalo.
Děkuji panu poslanci Pilnému za jeho slova. Prosím, pane ministře.
Česká republika nezůstává stranou a za poslední období jsme zachytili přes 50 převaděčů. Takže na tom pracujeme a tady jsme velmi efektivní ve spolupráci s okolními zeměmi. K otázce pana kolegy Bendy, prostřednictvím pana předsedajícího. Já za sebe mohu říct jednu jedinou věc. I kdybychom věděli, že budeme přehlasováni, tak bychom se přehlasovat nechali. To, co říkám tady vám, jsem říkal partnerům v Bruselu. Dali jsme doprovodné usnesení po tom hlasování, kde vysvětlujeme svoji pozici, kde vysvětlujeme, že jsme země, která se nebrání pomoci, ale nechce pomáhat ve věcech, kde si myslíme, že to není řešením.
Děkuji panu ministrovi. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a přejdeme k přednostním právům.
Mnohé už tady zaznělo, debata je poměrně rozkolísaná. Není ten problém také uvnitř? Uvnitř nás všech? Je potřeba si uvědomit, že jsou hodnoty, o kterých se nedá hlasovat. A zde se obracím k nám všem zde v tomto sále. Kdysi po válce vznikl koncept ochrany základních lidských práv. V dnešní době se hlasuje o skutečnostech, které nemají s opravdovými základními lidskými právy žádnou spojitost. Občané se bojí. Nemáme dostatek dětí. A není to jenom tím, že bychom měli bídu. Asi neexistuje spojítko mezi bohatstvím země a množstvím dětí. Občané to možná vědí. Tak je potřeba, abychom si to uvědomili také my.
My si s těmi lidmi budeme ochotni poradit sami. Debata o kvótách paralyzovala často debatu o tom, jak řešit příčiny. Co se týká stabilizace, myslím si, že je skutečně potřeba s Ruskem hovořit, je potřeba se zamyslet i nad tím, že už někteří i evropští politici, myslím, že to řekla i kancléřka Merkelová, že je potřeba se začít bavit i s Asadem. To musíme jasně odmítnout. Zbytek Evropy je na tom podobně, Němci ještě hůř. To vede některé politiky k úvahám, že by migrace mohla nahradit nebo vyřešit tento demografický deficit. Na Vietnamce si už ani skoro nevzpomeneme, že jsou to cizinci. Je to tedy sedm faktů a návrhů na řešení a je toho hodně, co jsem neřekl. Mnohé můžete najít na našich webových stránkách. Lidé se samozřejmě bojí a bojí se zcela oprávněně, mají strach. A řešením demografického deficitu není migrace, ale podpora řádné výchovy dětí v českých rodinách. Je jasné, že kdo nemyslí na druhé, nemá srdce. Kdo nemyslí sám na sebe, nemá rozum. Řešme tedy problém migrace hlavou i srdcem. Je velmi důležité, že něco jiného je solidarita, něco jiného je pomoc, ale něco jiného je sebevražda. Jsme povinni podle mého soudu pomoct druhým, dokonce křesťané jsou povinni nastavit i druhou tvář, ale nemají povinnost a naopak nesmějí nastavit tvář druhého, nesmíme nastavit tvář našich dětí, nesmíme zničit budoucnost této země. Ale aby k tomu mohlo dojít - k tomu dojít samozřejmě může v tom, že i pravdivé věci se mohou přehlasovat. Na druhou stranu od toho je tady potom Ústava, od toho je právní řád. To, o čem bude nyní diskuse, to, o čem bude diskuse v dalších letech, je právní stát. Jestliže budeme tolerovat netoleranci, skončíme. Jestliže netolerujeme netoleranci xenofobům, kteří jsou odsud, tak stejně tak nemůžeme tolerovat netoleranci těch, kteří sem přicházejí. Jestliže oni sem přicházejí a říkají "to se nám nelíbí, to změníme", tak ať sem nechodí, protože nejsou tady vítáni. My demokracii musíme hájit a k tomu potřebujeme právní rámec.
S první faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Seďa, po něm paní poslankyně Jana Lorencová.
Toto usnesení přednesu podrobně v podrobné rozpravě, protože je poměrně rozsáhlé. A že rozhodnutí týkající se řízení masivních migračních toků jsou takovými klíčovými rozhodnutími. Věřím, že to vládě pomůže při dalším jednání. Chceme vyjádřit podporu takovému přístupu vlády České republiky a obecně takovým opatřením, která bez zbytečného odkladu povedou k odstranění procedurálních nedostatků v místech prvního vstupu migrantů na území států Evropské unie. - Nebudu to číst celé, až v podrobné rozpravě. - A chceme vyzvat vládu, aby prosazovala takovou politiku, která by se důkladně zaměřila na objektivní příčiny migrace. Toto usnesení bude rozsáhlé a já chci za nás všechny doufat, že vládě pomůže v jejím dalším úsilí o ochranu občanů jak České republiky, tak také v Evropské unii jako takové. Ještě jednou bych chtěla apelovat a vrátit se k tomu, co jsem zde řekla. Až se objeví takové návrhy zákonů, a to si nechci klást patent na rozum, tak vás chci poprosit, odložme pýchu a pokorně si uvědomme, že jsou věci, o kterých se hlasovat nedá a tento parlament ani to, že jsou pravdivé, nemůže svým hlasováním změnit.
Než mu dám slovo, tak ještě omluvu: pan vicepremiér Andrej Babiš se omlouvá dnes z pracovních důvodů do 15 hodin.
Děkuji. Čekal jsem na vystoupení pana ministra vnitra. Chtěl bych mu alespoň za některé odpovědi, za jeho návrhy, ale i za jeho postoj na Evropské radě poděkovat. Týká se to samozřejmě i otázky samotného přesouvání odpovědnosti jednoho státu na druhý. Je důležité, abychom si vyjasnili, jak se postavíme k případným změnám našeho rodinného práva. To prostě je všechno realita. A my na to připraveni evidentně nejsme. Za druhé, aby Poslanecká sněmovna požádala vládu, aby všemi dostupnými právními a diplomatickými prostředky zabránila uplatňování kvót na přidělení migrantů do České republiky.
S dalším přednostním právem je přihlášen pan vicepremiér Pavel Bělobrádek.
To znamená Evropy jako celku a České republiky také. Protože ten přesah je samozřejmě i mimo území Evropské unie. Ale víme opravdu, čemu čelíme? Známe dobře rozměry této hrozby? Anebo naopak naivně uklidňujeme? Myslím, že kdyby to bylo tak jednoduché, tak už s tím dávno přišel někdo jiný.
Takhle se evropská politika z mého pohledu prostě dělat nedá. Já ale potom nevím, jestli tam chci jezdit. Opravdu smeknout klobouk. To usnesení pozbývá smyslu. Ale já jsem přesvědčen, že kvóty fungovat nebudou, že odkládáme řešení, která jsou nezbytná, a že se jenom točíme v kruhu řešení problému, který se takto vyřešit prostě a jednoduše nedá. To znamená určitě Rakušané nebudou bránit hranici mezi Českou republikou a Rakouskem. Pak jediná cesta připadá přes Českou republiku. Jsme připraveni, víme, co děláme, a dodržujeme do písmena evropské právo. Kdyby dodržovali všichni Dublin, kdyby dodržovali ochranu svých hranic, tak tento problém takto rozsáhlý není. Jenom za minulý rok z Kosova do Německa přišlo 50 tisíc migrantů, téměř žádní nezískávají azyl, přesto nejsou vraceni. Nejsme schopni je vracet. My potřebujeme dohodu s Tureckem, my potřebujeme dohodu v Libyi, aby Libye našla politický konsenzus. A řekněme si otevřeně, toto je migrační tok vyvolaný válkou, vojenskými střety. Ale v budoucnu nás mohou čekat migrační toky z důvodu sucha, nedostatku potravy, vody.